Řečnická otázka, je to úplně to samé. Poctivá odpověď je, že daňoví poplatníci. Pro mě je dlužníkem Česká republika. Ostatní je technická debata, fakt. Já ten rezortní pohled nemám rád. V této chvíli rozhodnutí nepadlo a jsou tři možnosti. První je ta, co vyjednáváme. Samozřejmě, příslušní odborní pracovníci vyjednávají konkrétní projekty. Ta jednání probíhají několik měsíců na expertní úrovni. V této chvíli máme nějakou konkrétní nabídku, kterou jsme ještě neakceptovali, a je výhodnější než stávající výše dluhopisů, které emituje stát, výhodnější v této chvíli. Nicméně my jsme objevili ještě jeden nástroj, který v této chvíli prověřujeme, a to je půjčka z Recovery and Resilience Facility, to znamená z RRF. Myslím, že do konce dubna pošleme finální žádost, zatím jsme dali indikativní žádost vůči Evropské komisi. Jinými slovy, ty peníze tam přijdou a my vybereme ten nástroj, který bude nejlevnější pro dluhovou službu v příštích letech. Není žádný spor uvnitř vlády, jestli doprava nebo finance nebo ten, protože vláda rozhoduje jako celek. Takže vybereme z těch tři nástrojů ten, který bude nejvýhodnější z hlediska dluhové služby.
Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Kolovratník. Než mu udělím slovo, přečtu omluvy. Omlouvá se Babišová
Hezký den, vážená paní místopředsedkyně, vážená paní poslankyně, prostřednictvím paní předsedající. Já jsem trochu vyzvídal, čeho se to bude týkat, a snažil jsem se odhadovat, takže tady mám několik stránek toho, co se týká volební legislativy, voleb, abych byl připraven na to, na co se paní poslankyně, která byla tajuplná a neprozradila mně svoji interpelaci dopředu, bude ptát. Tady se jedná o přesně 115 ztracených voličských průkazů, přesně v seznamu, které tady máte uvedeny, jsou to jednotlivá čísla. Takže teď z hlavy, pokud jste mně nedala vy tu příležitost, abych se připravil, vám určitě neřeknu celkové číslo voličských průkazů.
Také děkuji. Zeptám se paní poslankyně, zda je zájem o doplňující dotaz? Prosím, paní poslankyně.
Určitě mám zájem o doplňující dotaz. Jde o to, že když jdete do volební místnosti, v té volební místnosti každý volič dostává obálku a počítá se počet vydaných a odevzdaných obálek, a vy jako Ministerstvo vnitra nevíte, kolik bylo vydáno a odevzdáno voličských průkazů? Je to vůbec možné? A chodí tam někdo na kontrolu? Vy jste mi řekl, že se ztratilo 115 voličských průkazů, ale ono se jich ztratilo za ta léta už velké množství, je to v tisících. Takže já neříkám, že se někde něco děje špatně, ale opravdu se pozastavuju nad tím, že Ministerstvo vnitra nedisponuje číslem. A já si myslím, že na to mají právo všichni občané, aby věděli, kolik v prezidentských volbách bylo vydáno a odevzdáno voličských průkazů.
Děkuji. Má zájem pan ministr o doplňující odpověď?
V současné době máme v legislativním procesu zákon o správě voleb. Elektronizace voleb k tomu vede. V současné době vydávají voličské průkazy skutečně jednotlivé obce. Pomozte nám schválit nový zákon o správě voleb, já se na to těším.
Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, má interpelace se bude týkat velké novely služebního zákona. Rád bych se tedy zeptal, jak je příprava novely daleko a s jakými změnami v ní počítáte?
Ano, s velkou novelou služebního zákona se počítá. To je klíčový požadavek, který tady byl formulován, a samozřejmě - a to já oceňuji velmi - je komunikováno i s jinými aktéry, nejenom s politickým prostředím, ale zároveň třeba i s různými neziskovými organizacemi, které se dlouhodobě v České republice zabývají transparentností, otevřeností, rychlostí a efektivitou státní správy. Základní atributy, které by měl tento zákon splňovat, je zjednodušení a zrychlení personálních procesů, kdy stávající úprava některých druhů změn a některých druhů skončení služebního poměru je zbytečně komplikovaná, neboť se o nich vede správní řízení, zavedení dohody o odvolání představených. Zpružní se úprava přechodu na jiné místo, zpružní se možnost personálního posílení určitých úřadů v personálně vypjaté době nebo v době mimořádných událostí jako nejrůznějších živelných pohrom, ale i třeba migrační krize a podobně, zvýšení hospodárnosti výkonu státní služby. Chceme také zlepšit i kárné řízení, kdy chceme mít možnost skutečně ovlivňovat a dávat dostatečný postih za opakované porušení služební kázně, a nakonec zefektivnění služebního hodnocení a vzdělávání státních zaměstnanců, stejně jako úprava organizačních věcí státní služby, to je to, co je určitě velmi důležité. Došlo se k základním shodám na úrovni koalice. K tomu jsme se zavázali a já doufám, že ještě v letošním roce by se mohl objevit v systému.
Děkuji, pane ministře. Zeptám se pana poslance, zda je zájem o doplňující dotaz? Není tomu tak. Dalším v pořadí je pan poslanec Kolovratník, který interpeluje také pana ministra Rakušana. Pana poslance ale nevidím, takže jeho interpelace propadá. Dále v pořadí je paní poslankyně Berkovcová, která interpeluje pana ministra Balaše. Paní poslankyně, prosím.
Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný ministře, vy jste jmenoval jako ředitele Cermatu v září 2022 Miroslava Krejčího. Z bezpečnostní komunity se k nám dostala informace, že pan Krejčí, který byl i v minulosti pravděpodobně stíhán za bezpečnostní problém na Ministerstvu vnitra, kdy rozvrátil bezpečnost ministerstva neoprávněným zásahem, způsobil i na Cermatu závažný problém.
Dobrý den, dámy a pánové. Pane ministře, ta záležitost se týká tématu, které podle mých informací samozřejmě teď aktuálně snad i výjezdem do Libereckého kraje řešíte nebo budete řešit. A já jsem se chtěl zeptat, protože se objevily před několika dny spekulace o tom, že tedy Poláci odmítají dávat jakékoliv informace. Tak by mě zajímalo, zda se tuhletu záležitost podařilo vyřešit, to znamená, zda je shoda na tom, jaké informace budou moci být poskytnuty české straně?
Pane ministře, prosím.
Ve chvíli, kdy podle dohody polská strana něco označí za obchodní tajemství, Česká republika posoudí, zda podle českého řádu to může, nebo nemůže být obchodní tajemství, případně s tím naloží. Pro mě to je naprosto zásadní.
Děkuji. Zeptám se, zda je zájem o doplňující dotaz? Prosím, pane poslanče. Také děkuji. Je zájem o doplnění odpovědi? Je tomu tak. Prosím, pane ministře.
Takhle se na to dívám já a takhle budu chtít, aby se na to dívalo i Ministerstvo životního prostředí.
Děkuji.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Ministerstvo zdravotnictví je garantem psychiatrické péče v České republice s cílem modernizovat celý systém a zvýšit kvalitu péče o pacienty. Zároveň reforma zajistí přesun léčby z velkých institucí do personálně lépe zajištěných lokálních center. Reforma psychiatrické péče vychází ze strategie Světové zdravotnické organizace. Zcela zásadní součástí reformního úsilí v České republice je přitom dle strategie Ministerstva zdravotnictví posun k humánnímu a udržitelnému způsobu léčby v co největší míře v přirozené komunitě. Jakým způsobem aktuálně Ministerstvo zdravotnictví pokračuje a zajišťuje reformu, její financování, vytváření mezistupňů péče a podpory začlenění pacientů do běžné společnosti?
Děkuji a nyní má slovo pan ministr Válek.
Po svém jmenování nakoupil tiskárny, které se nejenom ukázaly jako nefunkční, ale otevřely přístup i třetím osobám k údajům v testech. Ale hlavně, neoprávněně zasáhl do integrity a bezpečnosti informačního systému a vydal prokazatelně bezpečnostní a přihlašovací údaje třetí osobě. Takovéto zásahy prováděl v průběhu přihlašování žáků ke studiu. Myslíte si, pane ministře, že ve světle těchto událostí je možné, aby pan ředitel Krejčí zastával i nadále funkci ředitele Cermatu? A můžete nám, prosím, sdělit, jaký bude další postup ve věci narušení bezpečnosti a důvěryhodnosti počítačového systému a kdy a jak zabezpečíte, aby hlavní úkol Cermatu, zabezpečení jednotné přijímací zkoušky a společné části maturitní zkoušky, byl naplněn bez skandálu? Těším se na vaši písemnou odpověď.
Děkuji, paní poslankyně. Pan ministr Balaš je omluven, takže vám bude odpovězeno do 30 dnů. Další v pořadí je pan poslanec Kettner.
Děkuji, paní předsedající. Bude to mít katastrofální vliv. A já se tedy ptám.
Také děkuji. Pan ministr Balaš, jak už zaznělo, je omluven. I vám bude, pane poslanče, odpovězeno do 30 dnů. Další v pořadí je paní poslankyně Peštová, která interpeluje pana ministra Hladíka. Paní poslankyně, prosím.
Vážený pane ministře, domácnosti začnou od roku 2027 platit emisní povolenky za emise z rodinných domů, bytů s vlastním kotlem a osobní auta. Kam se ztratila vaše hesla proklamující - nebo která říkal pan Fiala - že v rámci českého předsednictví bude potřeba otevřít otázku energetické politiky tak, aby byla výhodná pro Českou republiku? Takže vy jste byli ještě přísnější, než byla pozice Evropského parlamentu.
Vážená paní předsedající, vážení a paní poslankyně, vy moc dobře víte, že já jsem u toho nebyl. To je potřeba si říct, protože jsem ministrem měsíc. Nicméně Česká republika a české předsednictví dojednalo všechny a celý balíček klimatických zákonů. To je první důležitá věc. Vyjednali jsme to, že pro spalování odpadu, to znamená, naše Zeva včetně rozšířených Zev, nebudou mít povolenky. Dále jsme vyjednali sociálně klimatický fond tak, aby žádné věci nedopadly na obyvatele s nižšími příjmy. Dále už dnes nám běží velmi úspěšný projekt Nová zelená úsporám, Nová zelená úsporám Light. Od 9. ledna to je skoro 25 000 žadatelů o okna, zateplení, výměnu dveří. Stejně tak velmi masivně rozjedeme dotace pro oblast bytových domů, to znamená, jak pro družstva, tak pro esvéjéčka, tak pro vlastnické bydlení jako takové.
Také děkuji. Zeptám se, zda je zájem o doplňující dotaz? Je tomu tak.
Já se nebavím o tom, co jste všechno - to už my jsme tam dávno předtím byli, kteří jsme se snažili o to, co vy tady říkáte, aby to fungovalo. To znamená, že jste tam ty domácnosti vrátili zpátky. To je moje otázka.
Ano, děkuji. Je zájem o doplňující odpověď?
My jsme nic nepřitvrdili, já zdůrazňuji, že jsme nic nepřitvrdili. A my už dnes investujeme do těch projektů proto, aby se nejenom průmysl, doprava, teplárenství, ale i domácnosti připravily do budoucna.
Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Nacher, který interpeluje pana ministra Kupku.
Já už jen velmi krátce. Jenom malá poznámka, pana ministře: covid skončil, ale krize ne. Ono to covidem prostě neskončilo, ta krize.
Děkuji. Prosím pana poslance Kolovratníka o strpení.
Ale pokud to budete chtít dřív, tak to bude dřív. Já tomu rozumím, já to nijak nekritizuji, ale až budeme mít hotový návrh, tak ho budu obhajovat a vysvětlovat.
Nyní se na řadu dostává přihlášený pan poslanec Kolovratník. Prosím, máte slovo.
Moc děkuji, debata je korektní, toho si vážím v obou stranách nebo v obou směrech. Toto vystoupení nijak nehodnotím ani nepopisuji, pouze ho konstatuji.
Pokud tomuto tak není, rozpravu končím. Mám tu jedno sdělení: paní poslankyně Romana Bělohlávková ruší svoji omluvu z dnešního dne. Nyní se budeme zabývat další písemnou interpelací. Ministr financí Zbyněk Stanjura odpověděl na interpelaci poslance Martina Kolovratníka ve věci parametrů úvěrového financování rozvoje dopravní infrastruktury Evropskou investiční bankou. Zahajuji rozpravu a táži se, zda se někdo hlásí? Ano, pan poslanec Kolovratník.
A pokud ano, kdy? Proč je to důležité? Já třeba ne, protože moje funkční období je omezené, ale české zdravotnictví na to musí myslet. Ta oddělení jsou moderně vybavená a ta oddělení jsou velmi kvalitní, poskytují péči tak, jak je to dneska standardem v zemích, kde podobné reformy již proběhly. Část té reformy týkající se dospělých, týkající se center duševního zdraví, proběhla, teď bude dál pokračovat samozřejmě, ale už ne s dotačními penězi, protože to byla ta první část. To, co musíme teď nastartovat, je péče o dětské pacienty. S tím souvisí...
Děkuji. Zeptám se, zda je zájem o doplňující dotaz? Je tomu tak.
Ano, paní předsedající, děkuji za slovo.
Děkuji a pan ministr má zájem o doplnění odpovědi.
Pánbůh zaplať se to nebude muset dít a daří se teď ty kroky posunovat. Stejně tak jsme se dohodli na výboru, jak dál v Opařanech, protože to považuju za špičkové zařízení a chtěl bych, aby spolupráce Opařan s Budějovicemi byla daleko na vyšší úrovni, a ona se tímto směrem posunuje. Je potřeba nesmírně poděkovat jak řediteli budějovické nemocnice, tak hejtmanovi Kubovi, tak panu doktoru Goetzovi, tedy řediteli Psychiatrické léčebny v Opařanech. Ale ať odpovím. My s panem ministrem Jurečkou intenzivně jednáme a já mám v plánu někdy v druhém pololetí iniciovat společné jednání zdravotního a sociálního výboru, kde bychom si řekli, jak dál.
Děkuji za dodržení času. Dále v pořadí je paní poslankyně Schillerová, která interpeluje pana ministra Stanjuru.
Pane ministře, mediálním prostorem prošel případ dámy, která je zapsaná v rejstříku vyloučených osob, ale přesto se dostala do herny. Tento systém je prospěšný pro všechny. Informace o flagrantním opovrhování tímto instrumentem ze strany některých provozovatelů kasin je velmi znepokojující.
Individuální selhání konkrétního člověka u konkrétního provozovatele nemůžete nikdy vyloučit. Ani minulý, ani současný ředitel Celní správy mi neavizovali, že by měli na tomto úseku málo pracovních sil, to je realita. Nemám tuhletu informaci, že by tam chyběli lidé. Budeme se tomu věnovat.
Abych to ilustroval na jednom konkrétním příkladu. Ale o tom problému polští představitelé vědí již tři čtvrtě roku a lze to i nějakým způsobem dohledat v monitoringu tisku.
Tak prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane ministře, za odpovědi.
Děkuji a je zájem i o doplňující odpověď.
Jsem velmi rád tomu, že jsme nic nenašli.
Další v pořadí je paní poslankyně Knechtová, která interpeluje pana ministra Rakušana. Paní poslankyně, prosím.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, měla jsem tu možnost osobně se zúčastnit jednání ve věci rušení pobočky České pošty. Realita je taková, že ve městech do 25 000 obyvatel Česká pošta po optimalizaci nechává jednu poštu. Jednání o grafech a tabulkách, které Česká pošta připravila ze svých dat, je nereálné v tak krátké době zpochybnit vlastním průzkumem. Zarážející je, že Česká pošta používá pro srovnávání data z doby covidu, kdy situace byla zcela nestandardní. Je patrné, že v úvodu bylo rozhodnutí pobočky zrušit a následně se hledaly argumenty pro tento postup.
To určitě není jediné kritérium. Já mimochodem projektu Pošta Partner obecně věřím. Na druhou stranu mu úplně nevěřím v téhle podobě. Vy určitě víte dobře, že Pošta Partner ze zákona, z toho, jak je to definováno, musí obsáhnout stejné penzum služeb jako Česká pošta kterékoliv jiné pobočky.
Názory odborné veřejnosti se na to samozřejmě liší, já si nečiním nějakou ambici to úplně hodnotit. Čeká nás v letošním roce výstava Petra Brandla a třeba v tom Veletržním paláci krásná výstava Evy Koťátkové.
Zeptám se pana poslance, zda je zájem o doplňující otázku? Prosím, pane poslanče.
Takže já vím, že vás nemohu tlačit do té odpovědi, k té personální.
Je zájem o doplňkovou odpověď, prosím pana ministra.
Paní generální ředitelka Knast v klíčových věcech, o kterých jsem hovořil, jako je třeba změna různých prostor Národní galerie, příprava depozitáře, pracuje intenzivně. Musíme si objektivně říct, že stávající finanční situace Národní galerie neumožňuje v nějaké větší míře pořádat takové ty velkolepé výstavy, pro které se někdy používá v té komunitě samotné termín blockbustery. Zmíním ale jednu věc, abych doplnil jednu z těch vašich otázek. Já si myslím, že je zapotřebí trochu změnit postavení garanční rady Národní galerie. V současné době se na tom pracuje, brzy ten koncept představíme. Tak to bych chtěl změnit.
Další v pořadí je paní poslankyně Mádlová, která interpeluje pana ministra Balaše. Paní poslankyně, prosím.
Děkuji za slovo. Česká školní inspekce také konstatuje, a je to samozřejmě i názor odborné veřejnosti, že jejich přítomnost zlepšuje odbornou péči, zlepšuje kvalitu vzdělávání a ulehčuje i práci učitelům.